Ty ostatní, které tam jsou vyjmenovány, jsou podle zákona. Další, kdo se hlásí, je ještě pan poslanec, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Máme tady faktické poznámky.
Já už opravdu se v tom ztrácím.
Další body se následně přečíslují. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o předloženém usnesení, a to ve znění právě schváleného pozměňovacího návrhu na doplnění programu schůze. Znovu zahajuji hlasování a dávám hlasovat o navrženém programu schůze. Návrh jsme tedy schválili. Pozvánka vám bude doručena přes poslanecké kluby a zároveň vám bude zaslána poštou. Končím projednávání tohoto bodu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože jsme projednali všechny bodu pořadu ustavující schůze, tak dnešní jednání schůze končí. Připomínám, že na 2. schůzi Poslanecké sněmovny se sejdeme dle právě schváleného termínu 23. listopadu od 14 hodin a ustavující schůzi tímto končím.
Přesto cítím jako zásadní, aby krátké shrnutí ode mne jako předsedy volební komise zaznělo. Víte, že volební komise se tomu věnovala opravdu pečlivě, dlouho. Jako předseda volební komise chci ocenit, že nebylo hlasováno nijak silově, nějakým rozdílem jednoho, dvou hlasů, ale že na něm v té komisi byla většinová shoda. Děkuji a prosím o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu.
Současně jsem si velmi dobře vědom toho, že pouze klub ANO nedisponuje potřebnými mandáty, ale přesto jsem tuto výzvu přijal. protože mě nominoval nejsilnější klub ve Sněmovně, který čítá více hlasů, než je součet druhého a třetího nejsilnějšího klubu;
Děkuji, dobrý večer. Tomio Okamura získal 80 hlasů, nebyl zvolen. Olga Richterová získala 95 hlasů, také nebyla zvolena. Dvě místa zůstávají neobsazená. A ten podnět od Zdeňka Stanjury byl povědět, kolik bylo neplatných lístků. Pro jistotu to tady povím znovu. Takže můžeme postoupit do druhého kola této volby.
Požádala bych je také o to, aby zaujali svá místa po mém boku. Ne, tak omlouvám se.
Samozřejmě že víme, že na to nemáme žádné zákonné právo. I proto nebudeme nic prodlužovat. To vše bude znamenat to, že vláda bude muset přijímat rozhodnutí, která budou nesmírně obtížná, budou nepopulární. Členové vlády budou - podobně jako jsme byli my - pod mimořádným tlakem, včetně tlaku zájmových skupin a podobně. A o to více bude potřeba parlamentní kontrola. Nic není nezákonné, je to demokratické, ale to ještě neznamená, že to je správné. Chci to vzít možná z trošku jiného úhlu pohledu. Nepochybně může zaznít pochybnost, jestli jsem dostatečně zkušený politický či parlamentní harcovník. Každý z členů Sněmovny má jiné životní a profesní zkušenosti a má důvěru veřejnosti. Také proto byl zvolen. Nedovolil bych si polemizovat, jestli má větší předpoklady pro řízení Sněmovny starosta, lékař, podnikatel, učitel, ministr nebo třeba ten, kdo většinu času strávil v politice či přímo v některé z komor parlamentu. Jsem toho názoru, že nejspravedlivější je volit mezi kandidáty, které navrhl poslanecký klub, a pro mě je velkou ctí, že jsem byl navržen klubem největším. Respektuji, že je navržena pěti stranami, které mají v součtu dostatek mandátů. Svoje protivníky jsem občas porážel, občas jsem byl poražen, ale nikdy jsem nikoho neurážel a úspěch jsem se nikdy nesnažil stavět na neúspěchu někoho jiného. Dokázal jsem snad, věřím, i objektivně uznat kvality protivníka a porážku. Stejně tak upřímně pogratuluji druhému kandidátovi.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Především bych vám všem chtěla pogratulovat ke zvolení a zároveň i vyslovit přání, které je směřováno také nám všem. Pro mě osobně je to velká čest a odpovědnost, a proto i k této funkci přistupuji s velkou pokorou. Teď už ale k volbě předsedy Poslanecké sněmovny. Klub hnutí ANO má 72 členů a je jednoznačně nejsilnějším politickým klubem v Poslanecké sněmovně. Byla to nominace téměř jednomyslná. Jsem přesvědčena, že Karel Havlíček je nejlepším možným kandidátem na tuto funkci. Sama jsem s ním strávila ve vládě několik let a mohu říci, že k výkonu funkce předsedy Poslanecké sněmovny má jednu velmi důležitou vlastnost, a sice že vždy hledá cestu k dohodě, nevyhledává zbytečné konflikty a je konsenzuální. Vždycky platí, že předsedu Sněmovny obsazuje buď nejsilnější koaliční, nebo nejsilnější opoziční klub. V žádném volebním období to nebylo jinak. Teď se dostáváme do situace, kdy koaličním kandidátem je předsedkyně druhého nejmenšího klubu se 14 poslanci. Mnohokrát od zástupců koalic zaznělo v médiích - naposledy jsem to zaznamenala při podpisu koaliční smlouvy od pana předsedy Fialy - že koalice respektují poměrné zastoupení. Já jsem se samozřejmě seznámila se stanoviskem sněmovní legislativy a její právní názor beru v potaz. Na druhou stranu nejde o názor jediný, ty názory jsou různé. Četla jsem názory například ústavních právníků pana Kysely nebo pana Hasenkopfa, kteří na to pohlíží zase trochu jinak než sněmovní odbor. Naopak se nejedná o ustanovení zakládající nevolitelnost či překážku ve výkonu pasivního volebního práva." A teď pár slov. Nechtěla jsem vystupovat, ale nemám ráda, když mluví někdo o něčem, o čem nic neví. Ale v pořádku, to je marginálie. Na té tabulce se jasně říká, jaké je poměrné zastoupení. Takže upíráte největšímu opozičnímu klubu, aby měl dva zástupce s přednostními právy ve vedení Sněmovny. Nechytejte se za hlavu, já ta čísla mám před sebou. My jsme pořád snižovali zadlužení. A já si teď studuji koaliční smlouvu. Samozřejmě uvidíme ještě, co bude ve vládním prohlášení, to bude už závaznější. Zatím jsem si studovala jenom ekonomickou část podrobněji a už se tam nedočítám, jaká bude ta rychlost konsolidace. Uvidíme, vypadá to teď lépe po poslední predikci, to já ještě budu prezentovat. Autonomní vývoj, kdyby se nestalo vůbec nic ani na výdajové, ani na příjmové straně. Určitě ano, naše odvody jsou jedny z nejvyšších v rámci OECD. To určitě najde podporu - proč ne, protože je to potřeba, ale je to za 35 miliard. Valorizace slevy na poplatníka - nepíše se tedy kam až, jestli až na daň nula. To nevím, jestli je záměr mít daň nula. Pak tam máte takovou zajímavou větu, že chcete bojovat s šedou ekonomikou. Chválím, podepisuji, tleskám. To je boj s šedou ekonomikou jako víno, jak říkáme u nás na Moravě! Máte tam parametrické změny kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení tomu udělalo šmytec, což konstatoval nejvyšší státní zástupce, a tady se určitě shodneme, že ten je naprosto nezávislý. Po třech letech byly zlikvidovány, a najednou se budou dělat parametrické změny? A o dalších věcech nemluvím, že tam třeba není zmínka o covidu ani jedna, ale budeme volit národního ptáka.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První je pan Michal Kučera.
Než otevřu bod číslo 7, mám tady jedno organizační sdělení. Vím, že několik kolegů upozorňovalo na skutečnost, že k bodu 17 byla rozdána pouze jedna verze návrhu usnesení, jedna byla pouze v ženském rodě. Nyní máte k dispozici obě verze před sebou. Omlouvá se pan ministr Robert Plaga dnes z jednacího dne z pracovních důvodů. Zahajuji přerušené jednání a budeme pokračovat bodem, který se nazývá Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Helenu Válkovou ve funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru." Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Pane předsedo, děkuji. Já jenom technická.
Otevírám bod číslo Poprosím, aby se slova ujala nová předsedkyně mandátového a imunitního výboru, paní poslankyně Helena Válková.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Nyní mi dovolte, abych vás seznámila s tím, na co všichni čekáte, protože to je takový pomyslný mezník mezi tím, co bylo předtím. To je všechno, pane předsedající. Jsem k dispozici pro případné dotazy.
Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu? Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců." Hlasování číslo 5, přihlášeno 194 poslanců, pro 191, proti nikdo. Děkuji a končím projednání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny Poprosím předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s dalším postupem při konání volby.
Vidím přihlášeného pana poslance Bendu? Tak prosím, pan poslanec Marek Benda. Děkuji za přednesený návrh.
Možná to je možné, rozhodněte se vy nebo paní předsedající.
A já bych vám chtěl ještě jednou všem pogratulovat ke zvolení mandátu. Věřím, že společně vytvoříte takový celek, na který naše Česká republika bude hrdá.
Můžeme tedy postoupit k poslednímu bodu dnešního programu schůze, kterým je Návrh termínu a pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny Protože tento výbor bude ustaven až na 2. schůzi Poslanecké sněmovny, navrhuji přijmout k tomuto bodu usnesení. Nyní tedy otevírám rozpravu, zda se chce někdo vyjádřit k tomu návrhu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Děkuji. Nevidím žádného dalšího přihlášeného...
Od jejího založení byl Karel Havlíček tím, kdo nám pomáhal směřovat k nastavení širší palety právních, finančních a administrativních nástrojů podpory obranného průmyslu na mezivládní úrovni vláda-vláda. Nemohu opomenout ani úzkou spolupráci v oblasti podpory českých obranných a bezpečnostních firem při zahraničních pracovních cestách. Jsem zcela upřímně přesvědčen, že docent Karel Havlíček je v současnosti kompetentní osobou, která by právě pro své osobní a profesní kvality měla dostat prostor. Karel Havlíček je v tuto chvíli nejlepší kandidát na předsedu Poslanecké sněmovny.
Nyní poprosím paní poslankyni Kláru Dostálovou s přednostním právem, připraví se pan ministr Brabec, také přednostní právo.
Scházíme se v novém volebním období. Ve volebních kampaních jsme všichni deklarovali to samé - chceme sjednotit společnost a ctíme demokratické principy. To znamená, že 57 % voličů, co přišlo k volbám, nevolilo ani koalici SPOLU, ani koalici PirSTAN. A také tedy doufám, že stejný výklad bude i k nominaci kandidáta za ANO na pozici předsedy Sněmovny Karla Havlíčka. Chápu, že doba koalic vyžaduje mnoho změn, a to i v množství pozic, aby se na každého partnera koalice dostalo. Pozice předsedy je diplomaticky manažerská pozice. Tato pozice by měla být o životních a pracovních zkušenostech z reálného pracovního života. Náš kandidát Karel Havlíček snad ani být představován nemusí. Skoro celý život podnikal, řídil Asociaci malého a středního podnikání a z této pozice přijal nabídku na řízení Ministerstva průmyslu a obchodu - ne kvůli politické příslušnosti, ale kvůli odbornosti. Manažerské schopnosti prokázal, když souhlasil s řízením i Ministerstva dopravy. To už chce opravdu, ale opravdu silného a manažersky schopného člověka. Řídil mnoho zahraničních misí a vedl delegace za Českou republiku. Vynikající jazykové schopnosti jsou jen tou pomyslnou třešničkou na dortu. Volební komise svým usnesením tak, jak jsem ho teď před chviličkou dostala na stůl, popírá Ústavu České republiky, demokracii jako takovou a znemožňuje ve své podstatě právě onu politickou soutěž. To není dobrý začátek ani naší spolupráce, a není to ani dobrý signál pro voliče České republiky.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale přesto považuji za důležité, aby tady zazněly některé věci. Ale dovolte mi, abych se jenom zastavil opakovaně nad jedním pojmem, nebo možná více pojmy, které se skrývají pod takovým hezkým klišé s názvem nová politická kultura. Z toho si na sebe beru, že ta naše, ještě původní, byla tedy špatná. Tak se začínám docela obávat, jak ta nová politická kultura asi bude vypadat. Podobně je to i s nabídkou výborů - ne tak do počtu, tam si myslím, že je to adekvátní, ale pokud jde o jejich důležitost, tak tam samozřejmě už o tom hovořil i pan ministr Havlíček. To nefňukám, jenom konstatuji. Ale nemyslím si úplně, že to je dobrý začátek v tomto volebním období.
Prosím, máte slovo.
To znamená, volby se zúčastnili všichni. Paní poslankyně Olga Richterová 101 hlasů a byla zvolena. Radek Vondráček 92 hlasů a nebyl zvolen. Jedno místo zůstalo neobsazené. Tímto volba končí. Děkuji za pozornost.
Tímto tento bod končí. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání, kterým je Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny Připomínám, že Sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně 10 ověřovatelů. Konstatuji, že k dnešnímu dni bylo ustaveno sedm poslaneckých klubů. Prosím, máte slovo.
To znamená, do komise přišlo pouze 12 návrhů. Je to konformní. To znamená, ať je to pak v pořádku, až budeme potvrzovat ta jména.
Děkuji vám. Myslím si, že to je zjednodušení. Vidím, že nikdo další se nehlásí k tomuto návrhu. Končím tedy rozpravu a přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 192 poslankyň a poslanců. Končím projednávání i tohoto bodu. Dalším bodem vzhledem k předchozímu je Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
Není jich tedy 14, ale 12 podle návrhů poslaneckých klubů. Podle jednacího řádu bychom o tomto usnesení měli hlasovat veřejně.
Děkuji. Já tedy otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 11 bylo přihlášeno 192 poslankyň a poslanců. Pro hlasovalo 184 z nich, proti žádný. Návrh byl přijat. Navrhuji tak, jak bylo předem dohodnuto, abychom jimi určili poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Pavla Žáčka. Má někdo jiný návrh? Končím tedy projednávání tohoto bodu. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny Připomínám, že mandátový a imunitní výbor jsme již zřídili a ustavili. V minulém volebním období pracovaly tyto výbory: hospodářský výbor, ústavně-právní výbor, výbor pro bezpečnost, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí, zahraniční výbor a zemědělský výbor. Nyní vás prosím o vaše návrhy. Návrh usnesení byl schválen tak, jak byl předložen. Končím projednávání i tohoto bodu. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny K tomuto bodu otevřu rozpravu, do které už vidím prvního přihlášeného pana předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, kterému tímto dávám slovo. Kdo s tímto návrhem souhlasí, tak v zahájeném hlasování nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Končím projednávání tohoto bodu. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny